Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, a tento bod končím. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Je to poslední z těch osmi komisí v této hlasovací sérii a i v tomto usnesení. Návrh volební komise opět konstatuje, že je sedmičlenná podle zásady poměrného zastoupení, a podle vašich návrhů je zcela naplněna.
Děkuji. Otevírám rozpravu.
Potom jsem řekl, že pan ministr Chovanec za ČSSD podepsal se společností, která spravovala byty OKD, smlouvu o pronájmu 21 bytů této společnosti v Havířově. Takže já jsem tady nelhal. Já jsem tady říkal pravdu, která je ověřitelná u pana ministra Chovance. Já bych vás chtěl poprosit prostřednictvím pana předsedajícího, abyste mi řekl, koho jsem urazil.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Volný, vy jste urazil třeba mě, protože jste si vzal do úst celou sociální demokracii. Musím říct, že mě ani ve snu nenapadlo, že půjdu do Sněmovny a moje první vystoupení bude o tom, že řeknu, že kolega Kalousek má pravdu. To je politika. Je tam jediný problém a ten problém zní: veřejný zájem. Veřejný zájem totiž není definován pouze v té právní rovině. Veřejný zájem je definován i v morální rovině. A z tohoto pohledu i my jako poslanci musíme k daným problémům přistupovat. Neexistuje ani částečná pravda, stejně tak jako neexistuje třeba částečně těhotná žena, protože v ten moment si nikdo z nás nedokáže představit, jestli je, nebo není. A tak to je i s pravdou. A z tohoto pohledu je potřeba k tomuto přistoupit. Proto celý klub sociální demokracie, to znamená všichni sociální demokraté, podpoří zřízení této komise, a to i přesto, že souhlasíme s výkladem kolegy Kalouska. A byl bych rád, kdybyste si to aspoň trošku uvědomil. To znamená, padni komu padni, sociální demokraté dnes budou hlasovat pro zřízení této komise.
Také děkuji.
Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi. Pan poslanec řekl, pane předsedo, že jsem ho urazil, protože jsem urazil celou ČSSD. Já si myslím, že to je k věci, takže odpovídám na jeho poznámku. Druhá věc.
Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k věci panu Volnému. Urážíte nás a já vám říkám naprosto otevřeně, že sociální demokracie od začátku je připravena hrát čistou hru.
Děkuji za své dvě minuty. Ještě bych dodal, že ta strana kromě 150 let své státotvorné existence nám vychovala třeba i takové velikány pro naši dnešní politickou praxi, jako je pan předseda Faltýnek.
S přednostním právem pan místopředseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, já bych chtěl sdělit, že my na základě tohoto hlasování se pokusíme vyvolat na toto téma mimořádnou schůzi. A protože toto téma je tak závažné - a my se podíváme na sjetinu hlasování, kdo z vás hlasoval pro, kdo byl proti, kdo se zdržel.
Myslím, že je dobré uvést tuto problematiku do souvislostí. Zítra bude zasedat výbor pro evropské záležitosti, kde bude hlasovat o mandátu pro jednání premiéra.
Je to škoda. Jinak se tu skutečně sejdeme a nakonec se o tom mluvit bude. Už bude pozdě. Teď je ještě čas něco udělat. Většina z vás to udělat nechce. Je to den před nástupem nové vlády, a vládní strana je proti.
Já vám děkuji.
To jsem opravdu vůbec nepochopil. Teď si nejsem jistý, jestli můžu ještě dát návrh na hlasování? Už nemůžu. Chtěli jsme jen diskutovat, není žádný problém. A myslím, že je to závažné téma.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek, poté pan ministr Stropnický.
Děkuji. Ale zcela odmítám to, že se jedná o schovávání tohoto tématu do výboru pro evropské záležitosti, protože se jedná o standardní projednávání evropské agendy na tomto výboru. Stejně tak jako to bylo v předchozím období jednání Poslanecké sněmovny, že řada agendy se projednávala pouze na půdě tohoto výboru.
Já vám děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych se také přimlouval za to, co tady zaznělo od mého bezprostředního předřečníka. Není to žádné vyhýbání, prosím. Pokud budeme shazovat jednání ve výborech, tak nevím, potom zrušme výbory a řešme všechno na plénu. To, co se týká teď toho summitu, tak právě proto jsme i my jako hnutí se snažili o to, aby vláda byla jmenována tak, aby tam mohl jet pan premiér Babiš. Věřte mi, že se na to připravuje velmi pečlivě. My rozhodně nebudeme slepě naskakovat do nějakých vlaků, které by nás vezly, kam nechceme. Bude to i předmětem programového prohlášení. Ale tento summit neřeší tuto otázku jako prioritní. Ta má být předmětem diskuse při pracovní večeři ve čtvrtek večer bez toho, aniž by se přijímal nějaký materiál.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já myslím, že je potřeba, aby si v SPD uvědomili, jak funguje evropský výbor. Můžete si také ověřit, jak to ve výboru proběhlo. Já tady v podstatě tlumočím slova pana předsedy evropského výboru, který nemá přednostní právo, a tam to skutečně projednáváno je a teď to bude projednáváno samozřejmě i s premiérem tak, aby měl jasnou pozici. Já myslím, že je to zcela jasné.
Tady kratičký komentář.
Kdo je proti? Přihlášeno 181 poslanců, pro 165, proti nikdo. Dalším bodem, který otevírám, je
Děkuji. Musíme přijmout usnesení k návrhu na ty lhůty. Avizuji, že to bude zítra do 18.00 hodin. Prosím v tuto chvíli volební komisi, aby se rychle sešla u klavíru ve Státních aktech, a prosím, v 15.15 můžeme pokračovat a já tu lhůtu vyhlásím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny.
Zkrátím to napětí a čekání - dopadlo to dobře. To je první lhůta. A poslední informace ode mě.
Já vám také děkuji, pane předsedo, a končím tento bod, končím volební blok jednotlivých bodů. V tom případě budu pokračovat. Tento materiál uvede pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Riziko nedostatečného pojistného limitu je pouze u nesolidních a nezodpovědných cestovních kanceláří. To je opravdu velmi nespravedlivé vůči těm slušným a řádným podnikatelům. Riziko nedostatečného pojistného limitu je pouze u nesolidních a nezodpovědných cestovních kanceláří, které však ponesou ti ostatní bez přispění pojišťoven. I toto riziko je však ve stávajícím znění zákona již dostatečně podchyceno. Pro vaši informaci, abyste věděli, o jaký objem tržeb pro pojišťovny se jedná a jaká je tam ziskovost na tomto produktu, tak na českém trhu činí objem tržeb za pojištěné zájezdy cca 25 miliard korun. Na samotném pojistném od cestovních kanceláří inkasují pojišťovny cca 100 milionů korun ročně. Navíc často požadují i depozita až ve výši 2 % celoročních tržeb. Výplata pojistných plnění v důsledku úpadku cestovních kanceláří se však ročně pohybuje pouze v jednotkách milionů korun. To znamená, 100 milionů korun vyberou na pojistném a výplaty cca v jednotkách milionů. Jedná se tedy již v současnosti pro pojišťovny o vysoce ziskový produkt. Na českém trhu nyní působí přibližně 880 cestovních kanceláří. Přesto pojišťovny prezentují tento produkt za nezajímavý a dotlačily v podstatě stát k tomu, aby byl vytvořen jakýsi nový dozajišťovací garanční fond, který má absolutně pokrývat jejich rizika - jejich rizika podnikání. Pojišťovny mají na trhu zajištění v České republice monopolní postavení, avšak nemají zákonnou povinnost cestovní kanceláře pro případ úpadku pojistit. To je další problém. Řešení je přitom snadné: stát musí umožnit takové podmínky zákona, aby se alespoň u jedné české nebo zahraniční pojišťovny mohla cestovní kancelář pojistit. Vytvoření konkurenčního prostředí a vstup nových subjektů představuje cestu k zajištění nejvyšší možné ochrany spotřebitele. Dám příklad. To znamená, dávám příklad z vyspělé země: Francouzi, francouzské cestovní kanceláře se můžou bez problému pojišťovat u pojišťovny, která je usazena v jiné zemi, a tím je vytvořeno konkurenční prostředí a podnikatelské subjekty se nedostávají do tlaku. To znamená, že ten stávající návrh způsobuje, že jakoukoli chybu výpočtu pojišťovny ohledně výše pojistného zaplatí cestovní kanceláře, protože pouze ony budou přispívat do navrhovaného garančního fondu. Takže to je opravdu nefér a proti zdravému rozumu. Pokud tato sazba ale nebude zákonná, bude možné v následujících letech zvyšovat příspěvek do fondu a finanční zatížení pro cestovní kanceláře bude neúměrné. To je skutečně pozoruhodný moment z důvodové zprávy. K návrhu zákona je také potřeba dopracovat správu a fungování dozajišťovacího garančního fondu při Státním fondu rozvoje bydlení, což je návrh ministerstva, aby tento nový dozajišťovací garanční fond byl spravován Státním fondem rozvoje bydlení.
A já poprosím, aby se slova ujala paní zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Po rozpravě rozpočtový výbor přijal následující usnesení, se kterým vás nyní seznámím.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. A já poprosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvilku registruji jednu přihlášku, a to pana poslance Vojtěcha Munzara, kterému tímto dávám slovo. Já vás teď poprosím, abyste se všichni už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ještě jednou vás poprosím o klid v sále, abyste se už usadili na svých místech. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jaroslava Holíka. Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Přihlášeno 150 poslanců, pro 139, proti nikdo. Já vás nejprve seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Ještě jednou vás poprosím o klid, protože těch změn je tam vícero. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny; Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací; A navrhuje se tento postup: Dnes, v úterý 12. prosince, jako první body projednat volební body 10 až 20 návrhu pořadu. Jako čtvrtý bod projednat bod 1 návrhu pořadu, sněmovní tisk 2 - státní rozpočet, 2. čtení. To je z mé strany vše, co se týče návrhu z grémia. Všichni jste si to pozorně vyslechli a nyní se ptám, zda má někdo zájem se k navrženému programu vyjádřit, případně navrhnout některé body. Já v tuto chvilku registruji přihlášku pana poslance Leo Luzara, kterému tímto dávám slovo k návrhu pořadu schůze. Nevím, jestli jsem říkal.
Dále získávání relevantních údajů o tržbách, jak se to vlastně bude dělat. A postup při vstupu nových subjektů na trh, které tím pádem neměly ještě žádné tržby. Jak je zřejmé, zákon má tak obrovské množství, řekl bych z našeho pohledu, nedostatků, když to řeknu kulantně, tak otazníků, že mi nezbývá než s plnou odpovědností navrhnout zákon vrátit navrhovateli k dopracování. Takže pouze ve čtyřech zemích. Všichni ostatní mají zpoždění, a jak jsem říkal, o dozajišťovacím fondu neuvažují.
Není pravda, že bychom to neprojednávali s profesními asociacemi. Skutečně zákon byl předložen bez rozporu. I tady jsme ustoupili. To samozřejmě textace upravuje. Zákon už je připraven tak, že to podpojištění je minimálním rizikem, ale pořád existuje.
Dozajišťovací fond zcela jistě není součástí povinné implementace, je nad jejím rámcem. Věřím, že se to dá uspokojivě uzavřít. Mám jenom jednu zdvořilou otázku.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Máte pravdu. Myslel jsem, že je to všeobecně známá věc. Jsem již v této pozici deset let. Končím obecnou rozpravu. Máme nějaké návrhy na závěrečná slova?
Takže prosím pojďme dál, ať ještě odhlasujeme to, co je potřeba. Děkuji.
A nyní mám s přednostním právem pana předsedu Michálka.
Pan Kalousek byl dokonce předsedou této komise. Takže já bych poprosil, abychom drželi nějakou konzistenci a nepoužívali nepravdivé argumenty.
Promiňte, už to přestává být plodné, ale pokud jsem posunut do zjevné nepravdy, tak se přece jenom musím zdvořile ohradit. Kauza IPB tenkrát byla ve fázi prošetřování a Poslanecká sněmovna měla intenzivní pocit, že orgány exekutivy, tedy policie a státní zastupitelství, nekonají. Proto zřídila vyšetřovací komisi. Já jsem tady neargumentoval, jak mně mylně vložil do úst pan předseda Michálek, tím, že je vedeno trestní řízení. Promiňte, že vás tím zdržuji, ale musel jsem tenhle rozdíl zdůraznit. Ta kauza je u soudu, ne že orgány činné v trestním řízení nekonaly.
Tak prosím, reakci rychlou.
Soud je vázán obsahem obžaloby, kterou mu předkládá státní zástupce. Takže ten argument, který jste tady uvedl, bohužel není platný.
Dobrý podvečer, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem trošku podjatý. Ani korunu! Oni jsou za těch 13 let unavení. Takže já nechci, aby to vyšumělo. Já jsem připraven v té komisi opravdu aktivně pracovat.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo. Ono slovo parlament mělo v různých jazycích původně různý význam, takže za posledních Bourbonů ve Francii parlament byl soudní orgán, nebyl to žádný parlament v našem pojetí. No nemohou.
A snad medializace i této komise o OKD povede k tomu, že už si nikdy jakýkoliv ministr jakékoliv vlády nedovolí takto drze za zády občanů konkrétního regionu ohrožovat jejich bezpečnost. Jsem si prakticky jist tím, že podobný scénář nedokáže spolehlivě vyvrátit žádný slovutný člen této Poslanecké sněmovny, ani člen vlády, ani současný či budoucí premiér. Podpisem CETA jsme otevřeli Pandořinu skříňku a dnes můžeme pouze čekat, kdy a jak budeme za tuto chybu platit. Dnes jsme těmito zodpovědnými osobami my. Je to správná věc sama o sobě a může nám ušetřit spoustu problémů do budoucna.
Já bych měl faktickou poznámku k vystoupení pana kolegy. Ta je podepsána mezi Českou republikou a Kanadou. A ta firma, co měla těžit to lithium, je z Austrálie.
Žádá vládu, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomuto nutno objasnit: b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jedná proti zájmům státu, Požaduje po vládě zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD. Konstatuje, že privatizace OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální. Jednotliví ministři, kteří dostali úkoly, vypracovali elaboráty na základě tohoto usnesení Poslanecké sněmovny.
Já také děkuji.
My už jsme si to tady s panem kolegou vyjasnili. Ta moje poznámka byla o tom, že pokud onu australskou společnost s globálním nadnárodním kapitálem koupí jakákoli společnost, která má sídlo v Kanadě, nebo pokud si ta společnost v této Kanadě otevře své zastoupení, tak dnes v tomto okamžiku nikdo z nás tady ani netuší, jaké nároky ta firma, která buď koupí tu australskou společnost, nebo ta australská společnost sama o sobě, pokud si otevře pobočku v Kanadě, jaké nároky tato společnost bude moci uplatňovat vůči České republice, protože tady objektivně oprávněně očekává nějaký zisk.
Děkuji za slovo. Jinými slovy, to je ta nová politika, kterou teď pravděpodobně asi vy tady budete říkat, to znamená, vystoupíte, všechny pošpiníte. Protože ve vašem vystoupení nebylo ani slovo pravdy. Všechno byla spekulace, vyspekulováno, možná, jedna paní povídala. Pokud to tak není, ukažte jeden jediný důkaz. Od toho tady vznikne vyšetřovací komise. Já vám nemluvím do svědomí.